Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení nového bodu? Bod nebyl zařazen. Druhým bodem k zařazení je projednání petice Zdravého fóra. Pan poslanec Ferjenčík navrhuje zařazení nového bodu Konec likvidace českého maloobchodu. Kdo je pro zařazení nového bodu? Návrh byl přijat. Nevidím zde zájem o kontrolu. Pan poslanec Čižinský požádal o odhlášení všech. Zopakuji návrh. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Toto je tedy nový bod? Dalším návrhem paní poslankyně Hyťhové je zařazení nového bodu s názvem Podmínky vstupu do škol. Kdo je proti?
A potom bychom tedy měli hlasovat o mnou navrženém usnesení Poslanecké sněmovny, které je v souladu s rozhodnutím mandátového a imunitního výboru.
Hlasujeme tedy nejprve o návrhu pana poslance Volného, který před chvilkou přečetl pan zpravodaj. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. K hlasování pan poslanec Feranec.
Děkuji, pane předsedající.
Byl jste pro, nebo proti tedy, pane kolego? Takže budeme pokračovat v rozpravě. Pan předseda Bartošek. Tak já poprosím pana poslance Volného, který byl z časových důvodů přerušen v rozpravě, aby dokončil svůj projev. S náhradní kartou číslo 26 hlasuje pan poslanec Skopeček.
V roce 2014 někdo od nás vyhodil do vzduchu sklad ve Vrběticích, protože jsme potřebovali zamaskovat to, že jsme dodávali zbraně a střelivo muslimům z Islámského státu a ukrajinským neonacistům. Co se děje dnes? My nepotřebujeme zákony. Nepotřebujeme policii, nepotřebujeme vyšetřování, nepotřebujeme soudy. Pak toho člověka vezmeme na stadion, tam ho popravíme a rozebereme na orgány. Mají důkazy o tom, že v tom měla prsty americká CIA.
Mimochodem, když jsem vystupoval na Sky News, tak jsem řekl přesně tohle. A znova říkám, děkuji všem těm, kteří umožnili, že to dneska je úspěch České republiky a českých bezpečnostních složek.
Já bych rád řekl Vojtěchu Filipovi, že když holandský ministr tehdy předstoupil před holandský parlament v této kauze, tak také neměl v ruce důkazy, průkazné důkazy toho, co se vlastně tehdy nad Ukrajinou stalo, a přesto holandský parlament k tomu zaujal naprosto jednoznačné stanovisko. A rád bych tady něco řekl o strategii, kterou tehdy Holanďané k celé té věci měli a která měla podle mě výsledek. To znamená, ta strategie vedla k výsledku, i když nebyl žádný soud, ale měla výsledek. Dokonce si myslím, že to, co se odehrálo od nás, nebylo o moc méně nebezpečné jako to, co se stalo tehdy s tím malajským letadlem, které letělo tuším z Amsterodamu do Kuala Lumpur, protože kdyby ty nálože vybuchly někde jinde na nějakém nádraží, tak mohly být stovky, a možná dokonce tisíce mrtvých. Víme to prakticky všichni, bez soudu a bez toho, že by proběhlo to všechno, co tady bylo řečeno, že by bylo podmínkou toho, abychom se dokázali sjednotit. Je evidentní, že se tu něco velice zásadního muselo odehrát. Byla to stejná parta doplněná ještě jinými.
Hezké odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych si dovolil jménem našeho klubu učinit následující návrh. Je to v podstatě jediný návrh, který neprošel na grémiu, nebo kde jsme neměli shodu, a sice chtěl bych po dohodě s panem ministrem průmyslu Havlíčkem zařadit bod číslo 339, což je tisk 966 - Novela zákona o nízkouhlíkové energetice, pracovně Dukovany, za bod číslo 243, tedy na konec bloku třetích čtení, které je možné projednávat. Čili za bod číslo 243, na konec bloku třetích čtení, které je možno projednávat.
Já vám děkuji, pane předsedo. Další k pořadu schůze je přihlášena paní poslankyně Valachová.
Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, vážená vládo, já samozřejmě slyším shodu na politickém grémiu na dnešním programu, ten nemám ambice bořit. Nicméně navazuji na svůj návrh z minulého týdne, protože včera odstartovaly praktické části maturit a z území toho včerejšího dne plyne mimořádná neúspěšnost našich maturantů a maturantek. To znamená po bodu Vrbětice, Liberty a rozvolňování.
Ještě než dojde k pultíku, tak samozřejmě upozorňuji, že opět nedodržuje opatření, a uděluji mu tímto napomenutí.
Za toto se hluboce a veřejně omlouvám. Obě dvě tyto petice obsahují podpisy špičkových odborníků v imunologii, ve vakcinologii, v medicíně, ve virologii. Na půdě Poslanecké sněmovny neprobíhá stále za celý rok trvání covidové krize žádná odborná debata na toto téma. Prezentují se tady pouze názory vlády a pouze údajné názory odborníků, které jsou zprostředkovávány ministrem zdravotnictví. Opravdu nerozumím tomu, proč to před tou širokou veřejností tajíte, nebo respektive, já tomu rozumím. Řeknu to tak, jak Lubomír Volný obvykle mluví: Vy se jich bojíte. Proto neumožníte lidem, neumožníte svým voličům, aby znali pravdu. I když i já se občas zmýlím - je to neuvěřitelné, ale občas ano, občas se i já spletu - takže je docela možné, že ve svém hlasování tento návrh podpoříte.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Z těchto důvodů my stále apelujeme na vládu, aby skutečně toto opatření změnila.
Dnes jde o to, aby se prostě Rusko nepodílelo na dostavbě jaderných elektráren. O nic jiného nejde. Jde jen o pouhou energetickou bezpečnost České republiky, která byla za posledních 30 let stoprocentní díky profesionálnímu přístupu Ruské federace, která nám, když my jsme zaplatili, vždycky dodala to, co my jsme po nich chtěli. Neměli jsme žádné problémy ani s plynem, ani s ropou, ani s jaderným palivem, ani s údržbou našich jaderných elektráren. Ani Francouzi, ani Korejci jej v tuto chvíli nemají. Šlo by o prototyp a o riskování bezpečí, zdraví a životů občanů České republiky. Firma IMEX Group nebyla nikdy informována o tom, že by do objektu vstoupili hlavní branou nějací lidé, kteří byli potom identifikováni jako ruští agenti. A toto je stoprocentní ověřitelný fakt, pokud nebude veřejně prokázáno elektronickou stopou, která bude nalezena i u zmíněné firmy, prokázáno jinak. Takže si to řekněme ještě jednou. Víte, jestli v BIS nosí respirátory v souladu s vládním nařízením, tak já se vůbec nedivím, že mají halucinace. Všechny spojence, jak jsme tady slyšeli, musíme pořád vyzývat, protože je evidentní, že na nás kašlou. Co to může znamenat, když nikdo neskočil automaticky po rusofobní vábničce. Mě by opravdu zajímalo, jakým způsobem tito lidé zahynuli, protože jak víme, ta munice opravdu nemůže vybuchnout sama od sebe. Byli to zbrojaři, byli na místě, jeden z nich byl agentem komunistické StB. Mě by opravdu zajímalo, jestli se můžeme dozvědět, kde se nalezla jejich těla nebo kde se nalezly zbytky jejich těl, jestli to bylo v epicentru výbuchu, nebo jestli to bylo 100 metrů od něj, jak to, že zahynuli oba dva, když nebyli v epicentru toho výbuchu, pokud to bylo v epicentru toho výbuchu, tak co tam dělali, zbrojaři, z nichž jeden byl agentem StB. Takže jak je to s tou elektronickou stopou, kterýkoliv nepřítomný ministře nebo premiére? Nebo neexistuje? A víme, kde byla nalezena těla těch dvou nebohých zbrojířů? Bylo to v epicentru výbuchu, 100 metrů od něj, 200 metrů od něj? Když to bylo daleko od toho výbuchu, proč zahynuli oba dva?
Dovolte, abych vám toto usnesení - je relativně krátké - abych vám ho přečetla.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Asi jsme všichni byli v šoku, když jsme v sobotu viděli zprávy o bezprecedentním útoku ve Vrběticích. Jsou to kroky, které povedou k posílení naší bezpečnosti a zajištění naší suverenity. Já se plně ztotožňuji se všemi návrhy, které tady četl pan kolega Jan Bartošek. Jsou to návrhy koalice SPOLU a budu moc ráda, pokud je podpoříte. A já jsem tady o tom mnohokrát v posledních letech mluvila. Já si myslím, že my se máme zamyslet nejenom nad Vrběticemi, protože to je špička ledovce. Chtěla bych upozornit, že nemůžeme pouze přijmout tuto strategii, ale musí k tomu být opravdu dobrý akční plán, ale především musí být naplňován. Víte, kolegové, že jsem tady již před třemi lety navrhovala zřízení vyšetřovací komise Parlamentu České republiky pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Argumentovala jsem tenkrát tady slovy velmi podobnými, jako dnes tady zaznívají. Ano, naší povinností musí být učinit kroky, systémové kroky, aby naše společnost byla odolnější. Jde o to, abychom byli do budoucna zemí bezpečnou a suverénní a v souvislosti s tím, co se odehrává, a říkám, s mnohým, co tady dnes zaznělo, se shoduji, bych chtěla upozornit na jedno téma - nebo vlastně na dvě - o kterých jsem mluvila v posledních měsících. První jsou dezinformace. Spousta dezinformací. Dokonce když jsem se seznámila s některými analýzami, tak k čemu nám tady došlo?
Před rokem, kdy jsme vám říkali, že budou covid pasy, před rokem, kdy jsme vám říkali, že budou zavřené oblasti, že tady budeme chodit v rouškách a tak dále a tak dále povinně, tak to byla všechno konspirační teorie. Protože vy víte, že to je pravda. Ten hřib, ten už neuvidíte.
Tak nyní jako další vystoupí pan...
Dámy a pánové, jednáme zde ve velmi závažné záležitosti. Všichni víme, co se stalo. Mohlo to dopadnout i mnohem hůř, to si každý z nás je schopen představit. Trochu mne mrzí, jak k tomu přistupují naši ministři. Když jsem poslouchal pana ministra Hamáčka, trochu mě zaskočila situace, že říkal, že doufá, že nějaká podobná rána už naši zemi nepotká. Myslím, že bychom měli mít vládu, která je připravená a připravena podobným situacím velmi pevně čelit. Ještě trochu zhodnotím přece jenom uplynulé týdny a měsíce tady ve Sněmovně. Musím přiznat, že jsme obstruovali, abychom zabránili vzniku další závislosti na autoritativním režimu Ruské federace. Bylo nám totiž i bez Vrbětic jasné, jak nebezpečné je mít jakoukoli závislost na Ruské federaci a ještě ji posilovat. Dovolte mi taky, abych poděkoval všem, kdo přispěli k rozkrytí útoků ze strany Ruské federace na naši zemi. A dovolte mi taky ocenit práci skupiny Bellingcat. To je skupina, která sází na občanskou společnost, funguje velmi dobře a také oni se podíleli na tom, že nyní máme informace, které máme. Volání po jednotě je správné v této Sněmovně. Skutečně bychom měli být jednotní a skutečně vláda by tady měla jasnou pozici reprezentovat.
Nyní vystoupí pan poslanec Zdeněk Podal a připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, nejdříve bych rád vyjádřil účast těm postiženým, kteří tam zemřeli, a jejich rodinám, protože to si myslím, že je to podstatné na celé věci. Můžu vám říct, že tenkrát všichni, kteří jsme tam byli a pracovali pro stát, tak jsme se styděli. A oni říkali: Jo, pane, to jde do Afriky, tam dáme písečný filtry, tam to zrenovujeme a za to bude balík! No ano, bylo to tak. Pak chytly naše tanky v pouštní úpravě na polských lodích. Takhle se zacházelo s armádou, takhle se dojila. Já doufám, že to skončilo, nevím, dneska ty informace nemám. Umíte si představit, kolik na tom vydělali? A takhle to pokračovalo až k těm Vrběticím. Jak se tam mohlo objevit tolik výbušnin, tolik zbraní, kde k tomu přišli? Tak si spočítejte, kolik ti chlapi vydělali na jednom autě. Takže já jenom chci říct, vezměme si z toho poučení. S tímhle už nic neuděláme, co se stalo, ale do budoucna chraňme naši armádu, nenechme ji zase rozkrádat a snažme se, aby byla slušnou armádou, která se za nás politiky nebude muset stydět.
Děkuji, vážený pane předsedající.
My jsme připraveni podpořit návrh usnesení, který zde představil kolega Bartošek. Vít Rakušan představil vlastní návrh usnesení. Doufám, že nebude pro vás problém jej též podpořit. Ta usnesení jednoznačně odsoudila akty teroru na území České republiky rukou ruské vojenské zpravodajské služby. V té souvislosti musím zmínit jeden aspekt, který je velmi důležitý, a to je počet místních sil na českém zastupitelském úřadě v Moskvě, kde Česká republika, pravděpodobně aby se ušetřilo, zaměstnává velký počet místních sil. Zde patří opravdu velký dík, velký dík a hluboké uznání zpravodajské komunitě a policii, které danou kauzu vyšetřili, dokázali ji vyšetřit a seznámit politickou úroveň s jejími výsledky. Nezdá se mi důvěryhodná ani jeho informace o tom, že fingoval cestu do Moskvy. Každopádně stalo se, jak se stalo. Rozumím tomu, že jsou z toho všichni naprosto vyděšeni, každý byl vyděšený. Odpověď je taková, že musíme naslouchat varování bezpečnostní komunity. Ignoroval to. A mohl být tendr vypsaný někdy 17. nebo 16. prosince. To je prostě špatně, bezpečnostní varování je potřeba brát vážně. Úplně stejně je potřeba brát bezpečnostní varování vážně, když se bavíme o kybernetických technologiích, o IT. A takových případů bude vícero. Budou to různé příklady investic do zbrojního průmyslu, armádních zakázek, budou to případy budování klíčové infrastruktury, budou to další energetické projekty. Děkuji za pozornost. Stanovisko Pirátů spočívá v tom, že podpoříme ty návrhy, které zde byly předneseny.
Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové. Teď si konečně řekneme, co se tady vlastně stalo. Potřebovali jsme výbuch, který by zahladil stopy po tom, že v našich skladištích chybí tisíce zbraní, které se objevily v rukou muslimů z Islámského státu, tisíce zbraní, které se objevily v rukou ukrajinských neonacistů. Potřebovali jsme výbuch, a ten výbuch přišel.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 15.05, budeme pokračovat v přerušeném jednání.
Dobrý den, děkuji za slovo. Neobdrželi jsme žádné písemné dokumenty. Pan prezident nám vyjádřil plnou podporu. Plně podpořil námi navrhovaný postup. V neděli jsme jasně řekli, že Rosatom se nebude podílet na stavbě Dukovan a včera to jednomyslně schválila vláda. Takže to bylo výsledkem našeho jednání a bylo zveřejněno maximum možného ze strany orgánů v trestním řízení.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 98. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám. Současně jsem vás všechny odhlásil a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Já tedy přečtu jména omluvených poslanců. Vážené poslankyně, páni poslanci, vláda v souvislosti... V této souvislosti otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k trvání legislativního stavu nouze. Nikoho v sále nevidím, rozpravu končím. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Kdo je proti? Nyní bych vás chtěl, paní poslankyně a páni poslanci, informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium Poslanecké sněmovny. Za druhé grémium navrhuje následující postup jednání v tomto týdnu. V případě vyčerpání pevně zařazených bodů bychom projednávali body dle schváleného pořadu schůze, a to by byly zákony vrácené či zamítnuté Senátem. Zítra, ve středu 21. dubna, grémium navrhuje následující postup jednání. V 9 hodin bude zahájena mimořádná 99. schůze. V případě jejího ukončení ještě v dopolední části by pokračovala přerušená 98. schůze, a to projednáváním zákonů ve třetím čtení. Dále bychom postupovali dle schváleného pořadu schůze.
Tady tu podporu máte, konejte opravdu s plnou hrdostí, s razancí a s rychlostí, aby bylo evidentní, že hájíte české zájmy. Nikdo tady nechce vyvolávat nějaký válečný konflikt, toho jsme daleci. Ale není možné strpět na našem území osoby, které tady provádějí diverzní zpravodajskou činnost, jsou podporovány personálním zázemím té ambasády. Myslím, že tento člověk si to zaslouží. Staly se vůči státu, staly se vůči obcím, staly se vůči občanům a jejich majetkům, které někteří z nich do dnešních dnů nemohou plně využívat. To by také mělo jednoznačně následovat a žádat o náhradu této škody. Může to ohrožovat konkrétní životy běžných občanů na operačních sálech a podobně.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážení páni ministři, dámy a pánové, já si dovolím přečíst takový krátký úryvek, co jsem si našel: "Zároveň prohlásil všechny státy spolupracující s USA za nepřátele. Tvrdil, že tento plán musí být zlikvidován, zabráněno mu jakýmkoli způsobem, a že francouzské a italské komunistické strany by měly vyvinout maximální úsilí a sabotovat realizaci plánu. To cituji rok 1948, ministra zahraničí Sovětského svazu Molotova a kritiku Marshallova plánu. Marshall pak dostal Nobelovu cenu. Jak dopadl Molotov se Stalinem, všichni víme. Plány této země jsou teroristické útoky na území jiných zemí. Vzpomenu jednu z nich: téměř likvidaci informačního systému Fakultní nemocnice Brno, napadení a útok na tuto fakultní nemocnici, který se stále vyšetřuje. Mám tam spoustu přátel mezi lékaři a mám je v řadě dalších zemí. Je samozřejmě špatně a není určitě dobře, když vláda toto věděla. Pan ministr kultury asi dobře věděl, proč do toho nešel, jestli to správně chápu.